Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom pro představu, oproti roku 2011 celkový objem prostředků klesl o téměř 8 milionů korun. Konec citace. Což jste pro rok 2020 splnil, za což vám děkuji, ale jsou zde ze strany menšin obavy, zda se situace pro další léta nebude opakovat a objem prostředků na média bude opět nedostatečný. A já se vás, pane ministře, ptám, zda jste přijal nebo se chystáte přijmout rozpočtová opatření, aby objem financí pro další roky nejen neklesal, ale aby se navýšil do původní částky, z toho roku 2011, to je na celkových asi zhruba 30 milionů. Děkuji za odpověď.
Lázeňský dům Mercur v Mariánských Lázních měl jeden zásadní problém, že neměl vlastní vyvařovnu. Já teď nechci být dlouhý, protože vyčkám na první úvodní slovo pana ministra, s čím přijde. Takže pojďme hledat cestu, aby tento objekt zůstal v majetku státu, zůstal v majetku Ministerstva vnitra.
Nyní má slovo pan ministr vnitra.
Děkuji.
Ještě konstatuji, že interpelace na předsedu vlády skončí v 16 hodin. Od 16 hodin potom do konce jednacího dne máme interpelace na ostatní členy vlády. Prvním interpelujícím v ústních interpelacích na předsedu vlády je pan poslanec Jaroslav Holík, a to ve věci udržení vody v krajině. Pane poslanče, máte své dvě minuty na interpelaci.
Tyto prostředky jsem uvažoval, aby se použily na tvorbu drobných vodních děl, konkrétně rybníčků, mokřadů, meandrů, výsadbu remízků nebo na obnovu půdy po vysychajících plochách v lesích, které jsou zničené kůrovcem. Tento návrh byl bohužel vládní koalicí zamítnut. A já se ptám: Co s tímto stavem, kdy nám ta krajina vysychá, co s tímto chce vláda dělat?
Konstatuji tento článek jednacího řádu. A pan premiér má slovo.
Takže dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Zadržení vody v krajině v rámci Green Deal je pro nás priorita. A samozřejmě vláda vnímá nutnost většího zadržování vody v krajině, stejně jak ochrany půdy před erozí. Tuto potřebu považujeme za velice významnou a vláda jí věnuje systematickou pozornost. Vláda připravila na toto téma mimo jiné řadu strategických i legislativních materiálů. Klíčová je rychlá realizace nezbytných opatření v krajině. Tyto projekty jsou podporovány také ze zdrojů státního rozpočtu v Programu péče o krajinu. Ministerstvo životního prostředí bude nově financovat také adaptační projekty Státního pozemkové úřadu. V rámci Programu rozvoje venkova v gesci Ministerstva zemědělství se již prostředky vyčerpaly, takže Ministerstvo životního prostředí umožní čerpání ze svých programů. Za loňský rok bylo i s významnou podporou Ministerstva životního prostředí vysázeno 580 tis. stromů. Při zvyšování retenční schopnosti vody v krajině vláda podnikla řadu dalších kroků. Ministerstvo zemědělství snížilo velikost půdních bloků na 30 hektarů, zpřísnilo protierozní podmínky v rámci standardu dobrého zemědělského stavu půdy, kdy novým vymezením erozně ohrožených ploch zvýšilo ochranu na 25 % orné půdy. Zlepšení zemědělského hospodaření je jedním z principiálních cílů při přípravě nového Programu rozvoje venkova. Ministerstvo životního prostředí pak diskutuje s agrárním sektorem vhodná opatření v rámci přípravy tzv. protierozní vyhlášky s cílem předcházet vzniku erozních událostí.
Nyní ještě pokud se kolega Holík hlásí k doplňující otázce. Prosím. Je tomu tak.
Vážený pane premiére, vaše odpověď mě neuspokojila. Navýšení 80 mil. při současném suchu je z mého hlediska hodně, ale hodně málo. Znovu opakuji: Potřebuje tato země obnovitelné zdroje, nebo vodu? Takže se ptám ještě jednou: Co s tímto vláda hodlá dělat? Ještě jednou: Co je pro naši republiku důležitější?
Když tu dnes poslanci hnutí ANO nastavili tu pochvalnou laťku, tak i já bych zde na začátek rád ocenil, že se situací zabýváte, a to i nad rámec svých kompetencí. Nicméně ten současný stav je nám všem velice dobře znám a dle všeho je i přetížena nemocnice v Děčíně a 55 tisíc lidí tak stále má zhoršený přístup k lékařské péči.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já si myslím, že to řešení by mělo být rychlejší, tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli plánujete a v jakém termínu novelizaci této vyhlášky. Já bych apeloval na to, aby to bylo co nejrychleji.
Je to o tom, aby se odlehčilo určitým silnicím. To řešení, které jste navrhoval, je podle mého názoru až to nejposlednější řešení. Já myslím, že bychom neměli dál zatěžovat řidiče nebo prostě ty, kteří jsou postižení tím mýtem, a že by to mělo už zůstat na této cifře. To by nemělo být nic složitého.
Takže pan poslanec Lukáš Kolářík.
Děkuji za odpověď, pane ministře.
Tak pane ministře, prosím.
Tam to asi možná bude k diskusi.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, během pondělního zásahu na ministerstvu policie zadržela náměstka ekonomické sekce a sekce pro informační technologie Jana Baláče a vedoucího oddělení bezpečnosti ICT Karla Macka.
To chci jednoznačně vyvrátit.
Poslanec Ondráček bude reagovat.
Pan ministr v podstatě přečetl odpovědi na interpelace, které jsem dával. Děkuji za to, aspoň jsme si to osvěžili. Samozřejmě chápu, že věc byla projednána s managementy policie i Hasičského záchranného sboru. Ale papír snese všechno, jak se říká. A teď musíme říct, co je tedy pravda, protože odpověď na interpelaci říká - bylo projednáno s odbory. Celý článek tady je. A bývalý předseda největší odborové organizace Nezávislého odborového sdružení policie Milan Štěpánek tato slova v podstatě popřel, nebo to jednání. Ušetřit. Tak prodejte Ministerstvo vnitra. Prodejte Policejní prezidium, prodejte kdejaký barák. A řekneme, budeme přispívat tu částku jednotlivým policistům jako takovým. Takže pro mě je to krátkozraká politika, prodávat majetek. Zkrácení ozdravných pobytů nic nevyřeší. Já se k tomu vracet nebudu. To je potřeba si také říci, že tam asi to není tak úplně normální. To jsou věci, které jsou. Klidně si k tomu, pane ministře, sedneme. A řekněte sám, jestli vám to přijde normální. Pro vás to není zajímavé, chcete to prodat. Já říkám, a napsal jsem to, že je připraven určitý kupec. Pak budete říkat: nemám tam ty peníze v rozpočtu, protože ty ozdravné pobyty jsou hrozně drahé, my je musíme kupovat od soukromníků, protože nemáme takové kapacity. A nové příslušníky neumíme přilákat a není zájem o tu službu. A těch důvodů je vícero než pouze finanční prostředky. Vícero. Dokonce byly až v samém závěru. Takže to jsou i ty důležité věci: manažerská selhání některých kolegů na manažerských pozicích.
Podpora solárních baronů - to si musíte stěžovat u Topolánka, u ODS. Ti nám to tady připravili, a proto každý rok musíme dát 30 mld. na soláry. To, co jsem citoval, to je jeden z programů.
Děkuji za dodržení času k odpovědi na doplňující otázku. Budeme pokračovat. Další interpelující je paní poslankyně Olga Richterová, která interpeluje pana předsedu vlády ve věci invalidé bez průkazu ZTP a jejich potřebné benefity. Paní poslankyně, máte slovo.
Psala jsem vám kvůli tomu podrobnou písemnou interpelaci, bohužel od té doby nebylo možné s vámi tuto věc probrat podrobně, takže aspoň stručně tady. Invalidní důchodci u nás, byť jsou plně uznáni, že jsou plně invalidní, mají třetí stupeň invalidity, tak zdaleka ne všichni mají takzvanou průkazku zdravotně a tělesně postiženého. Dostala jsem takovou tu obecnou odpověď - analyzujeme možná řešení, která by problémy odstranila. Ale třeba Slovensko to prostě zavedlo. Slovensko pro tuto skupinu lidí v invalidním důchodu, plně invalidních, slevy či bezplatné jízdné - ale to tady nenavrhujeme - má. Takže se jenom ptám, kdy toto hodláte vyřešit. Děkuji za odpověď.
Pane předsedo, máte slovo.
Já jsem myslel na to ráno, paní poslankyně. A já jsem byl ráno na Karlštejně. - A váš kolega zase tady dělal skandál, že jsem tady neni. Víte, ten Karlštejn my jsme začali rekonstruovat. Tak, jak jsme rekonstruovali muzeum a Státní operu a Invalidovnu a Císařské lázně, a vy jste ráno říkali, že tady mám být. A já jsem na to odpověděl: Mohu vám k tomu sdělit, že v roce 2020 na interpelacích se určitě potkáme. Tak jsme se potkali teďka. Vy z toho tady děláte show. A další interpelace, aby to všichni věděli, je, že - ptá se mě pan Michálek: jaký máte program? Takže to jsou ty vaše interpelace. Z toho vy děláte skandál. A když chcete se mnou mluvit, tak přijďte. Já vám dám mobil. Bartoš ho má, teďka mi píše, abychom se setkali s Nacherem na exekuce. Já s tím problém nemám. To vy ještě spíte všichni. Takže buďte tak hodná, pozdravujte kolegy. A už skutečně já nebudu chodit na ty písemné interpelace, už jsem vám to jasně řekl. Já vám navrhuji, přesuňme písemné interpelace na odpoledne, abych nemusel ztrácet tady dvě hodiny času. Chodím, teďka si dám záležet, mě to baví, ty ústní interpelace, takže vy tady děláte show, že jsem nebyl v práci. To, na co se mě ptáte, už jsme přece vám na to odpověděli. Takže je úplně jasné, že vy potřebujete ty interpelace, abyste se mohli zviditelňovat, ale přijďte si normálně popovídat. Tak přijďte i vy. Takže já říkám, já vás rád uvítám. Rád to s vámi proberu, určitě i v sociálu, se domluvíme. A vy dobře víte, že tu průkazku, máme problém v rámci Evropské unie. Že by to bylo v rozporu s právem Evropské unie. - Není to tak? No dobře, tak přijeďte se za mnou podívat tedy na vládu.
Prosím, máte minutu.
Takže za prvé - nebylo mně absolutně odpovězeno. Za druhé - právě proto, že ty věci jsou komplikované, jsou písemné interpelace, aby bylo možné se o tom pobavit podrobněji. Tváříte se, jak jste vstřícný, ale místo toho ignorujete svoji práci, a tou je odpovídat na nepříjemné dotazy.
Paní poslankyně, upozorňuji vás, že pan předseda vlády může mluvit k čemukoliv, protože má přednostní právo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 41. schůze a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím, což jsem právě učinil, prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pavel Žáček - zahraniční cesta. Dnešní jednání zahájíme bodem 257 - Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. V této skromnější sestavě bych rád popřál panu poslanci Lukáši Koláříkovi, který dnes slaví narozeniny. Na pořad jednání 41. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 29 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Nejprve je zde interpelace směřovaná na ministra obrany Jana Hamáčka, který odpověděl na interpelaci... Co jsem řekl? Tak pardon. Já tedy zahajuji rozpravu. A pan poslanec Ondráček vystoupí jako první.
Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové. Tehdy jsem se dotazoval na údajný prodej lázeňského domu Mercur. Mezitím jsem učinil ještě jednu interpelaci na doplnění těch předchozích odpovědí, abych měl více, jak se říká, nabito. Když se podíváte na některé stránky ať zařízení služeb Ministerstva vnitra, nebo i civilní stránky, tak se o tomto lázeňském domu říká, že leží v nejkrásnější lokalitě města, přímo naproti kolonádě s vývody minerálních pramenů.
Myslím si, že tento výsledek neodpovídá té zátěži, která mýtem byla přenesena na všechna města a obce na silnicích II. a III. tříd, kam se část kamionů přesunula, aby se vyhnuly placení mýta.
Prosím.
Děkuji za dotaz. Já to mýto ještě hodím do kontextu s celkovým mýtem. Dávali jsme si tam určitou rezervu. Vnímám i to, že se odlehčilo sice určitým silnicím, ale samozřejmě někteří to zase trošku využívají nebo i zneužívají, a tím zase jakoby víc zatěžují ty dvojky a trojky. Počkejme. Lepší to bude až ty další tři měsíce. I vy sama jste v té skupině, která má možnost to do určité míry ovlivnit. Já jsem se o tom bavil s policejním prezidentem, s šéfem dopravní policie. Neměl by to být žádný problém. A ještě lépe po těch dalších třech měsících.
Takže prosím, máte slovo.
Děkuji za odpověď, pane ministře. Nemáte, dobře. Jak to vypadá?
Děkuji a pan ministr má slovo.
Děkuji. Já ani ze své pozice nemohu toto slibovat. Nikdy v historii to tak nebylo.
Dneska je ta zakázka, pokud vím, znovu vypsaná a vyjde to na 128 milionů. Ušetříme. Takže jednoznačně úředníci pochybili a pan ministr místo toho, aby je popravil, tak je kryl.
Děkuji, pane předsedo.
Co to znamená? Odpovídá pan Kremlík: To znamená, že jsem byl informován generálním ředitelem drah Václavem Nebeským o situaci vždy až ex post. Tedy to nebylo tak, že já bych přímo České dráhy řídil, což mě jako ministra dopravy štvalo, protože ministerstvo řídí dráhy a ministr je má řídit. Radiožurnál: Nám ale pořád nejde do hlavy, z jakého titulu premiér této země řídí České dráhy. Pan Kremlík odpovídá: To není otázka na mě, nezlobte se.
Pan Kremlík už není za ANO. Nikdy v ANO nebyl, on skončil, my s ním nemáme nic společného. Já jenom apeluji na to, že generální ředitel Nebeský je bývalý náměstek paní ministryně Dostálové. Je to specialista na digitalizaci, na IT, ano, a já jsem ho taky přizval na konzultaci ohledně digitalizace a rekodifikace stavebního práva, takže nevím, proč bych to nemohl udělat. Já myslím, že těch věcí, které odzněly od pana Kremlíka, je strašně moc, které se ukázaly, že jsou zmatečné. No on měl podat! Ale on ho nepodal! Tak místo toho, aby kontaktoval policii, tak si hrál na kovboje. A do Špindlu, proč tam nezavolali tu policii?
Děkuji vám. Budeme pokračovat další interpelací. Jako další byl vylosován pan poslanec Josef Kott. Poprosím, aby přednesl svoji interpelaci opatření vlády proti suchu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, dnes jsme měli možnost vyslechnout zprávy ke kůrovcové kalamitě od ministra zemědělství i od ministra životního prostředí a s tím úzce souvisí problematika sucha. V posledních několika letech se stalo téměř pravidlem, že Českou republiku postihují mimořádně teplá a suchá léta, při kterých trpí nejenom příroda, ale které ohrožují i zásobování řady obcí pitnou vodou a působí vážné škody českým zemědělcům. Bohužel dosavadní neobvykle mírný průběh zimy s minimem sněhových srážek napovídá, že i letos můžeme pravděpodobně očekávat značné sucho a všeobecný nedostatek vody. Je totiž více než zřejmé, že právě sucho představuje jeden z největších problémů, se kterým se naše země již potýká a určitě se i v nejbližších budoucích letech potýkat bude. Děkuji za odpověď.